Mám z toho velkou obavu. Proto ho chcete demontovat, odložit ho o rok? Pak možná přijde nějaké řešení.
Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne. Děkuji panu poslanci Nacherovi za krátký výlet do ornitologie a nyní poprosím, aby vystoupil v rozpravě pan poslanec Karel Havlíček, a další přihlášenou je paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Není mi jasné, jestli vláda tedy podporuje Green Deal, anebo jde proti Green Dealu. Na jednu stranu schytáváme kritiku za to, že jsme přistoupili k politickému závazku Green Dealu. Myslím si, že to byl do značné míry úspěch. Ale je zde kritika, že jsme si vůbec dovolili k tomu politicky takto přistoupit. Tak prosím pěkně, sdělte nám, jestli tedy Green Deal ano, nebo Green Deal ne. Nic tam k tomu není. Co se týká inovací, co se týká sdělení, že chceme mít chytrý, moderní, efektivní stát. Když to přeložím - nechci chytat skutečně za slovo - ano, zřejmě míříme k vyšší přidané hodnotě. To je konečně i to, co jsme my deklarovali, k tomu jsme vytvořili naší strategii Česká republika, země pro budoucnost. Dnes, když se na to podíváme, tak tam nemáme jeden jediný ukazatel, jak toho dosáhneme. A já jsem očekával, že se v tomhle trendu bude pokračovat. Nicméně druhý den, když vyšlo finální znění programového prohlášení, nebyla o tom už ani zmínka. Je to chyba a nevím, proč unikáme z toho, že se držíme - nebo že jsme se chvíli drželi - podle mého názoru správných čísel. A není to o žádném detailu. Já rozumím tomu, že to je strategické, že to je strategický dokument a že nemusíme se pohybovat v absolutních detailech každého řádku, to si potom dovedu představit, že bude na jednotlivých resortech v nějakých akčních skupinách a tak dále. Já jsem to sám nenašel s výjimkou obecných deklarací. "Chceme podpořit aplikovaný výzkum malých a středních podniků" - o tom také se určitě shodneme. Ale zase chybí, jakým způsobem. My jsme se pustili do podpory živnostníků, vytvořili jsme živnostenský balíček, nedělali jsme z toho žádnou šou. Ale vše, co jsme slíbili živnostníkům, ať už jednotná data účinnosti, ať už všechno na jednom místě, ať už založení firmy během jednoho jediného dne, právnické osoby, fyzické osoby, všechno toto bylo splněno. Proč tam není ta ambice, že ukážeme něco i z tohoto? A já bych i bral to, že se řekne: Nebude nic. Hrajeme si na podporu, ale ve finále dáváme téměř nic. Tak kdybychom dneska řekli: Nedostanete už nic za ten podzim. Ano, to, co tady připravila minulá vláda, možná bylo chvályhodné, možná ne, ale nedostanete žádnou podporu. I to je sdělení. Podpora je připravena, byli jednoznačně omezeni.
Co je nutné udělat? Především je nutné posílit vztahy s našimi sousedy, a především se sousedy formátu Visegrádské čtyřky. S těmito sousedy je nutná užší bezpečnostní a politická spolupráce. Obrazně řečeno - hranice a zájmy Polska, Maďarska a Slovenska jsou také českými hranicemi a českými zájmy. Naše obranná a bezpečnostní politika v této souvislosti potřebuje novou koncepci celé země. Nepřátelské vystupování vůči Polsku, vůči Maďarsku, adorování multikulturní a byrokratické Evropské unie, Bruselu, pro který jsme jen ekonomickou kolonií, další tlak na Rusko... Jako by to snad byla snaha o vyvolání nějakého konfliktu. To jsou fatální, nepřijatelné věci, se kterými se hnutí SPD nemůže nikdy ztotožnit. To znamená, že ani z tohoto důvodu této vládě nemůžeme dát důvěru. Naše země řeší vážné ekonomické problémy se zdražováním a vysokým zadlužováním. Příčin těchto problémů je několik, především zkrachovalá energetická politika Evropské unie - možná ne zkrachovalá, ale krachující. K nezadržitelnému krachu míří i fiskální socialismus Evropské unie, založený na tištění nových eur k nákupu dluhopisů. Evropská unie je v rukou nebezpečných ideologů. Budování nového světa podle neomarxistického střihu - to je řídící elita a ostatní je jen masa závislá na dotacích. Ve jménu údajné klimatické záchrany světa máme obětovat svoji kulturu, životní úroveň a svobodu. Je v plném zájmu naší země se tomu postavit. Po vzoru Polska a Maďarska deklarovat nadřazení zájmů a zákonů naší země normám Evropské unie. Naivní jsem. O tom, jak se zvýší naše síla v Evropské unii předsednictvím, patří do pohádkové politiky. Já tady budu stát po skončení předsednictví, pane premiére, a budu se vás ptát, co jste vyjednali, jak jste zajistili energetickou krizi, jak jste ji vyřešili, jestli energie bude stát míň a jestli občané České republiky, jestli jste pro ně přinesli řešení? Nákaza, která objektivně existuje, může být snadno zneužita ke krokům proti svobodě a právům člověka. Jde o reálné nebezpečí, neboť průběh nákazy je kromě utrpení spojen i s obrovským byznysem. Nelze přijmout budoucnost páté nebo desáté dávky vynucované bezprecedentní diskriminací lidí a omezením jejich práv a svobod. Zde je nutné racionalizovat opatření proti nákaze a naslouchat i lidem, kteří slepě nehájí koncepci pandemické a očkovací tyranie. Je nutné zachovat fakt, že zdraví je především odpovědnost každého občana. Podle mého názoru je třeba přejít od pandemie k endemickému onemocnění. To, co tady říkám, je neslučitelné například s povinným očkováním, které prosazujete, nebo podle mého názoru s protiústavním zákazem vstupu lidí bez očkování do veřejných prostor. Ti lidé nic neukradli, nikoho neohrozili, nikoho nezabili, nic neudělali. A pokud se prokáže, že jsou zdraví, tak jim v tom podle mého názoru zabraňujete protiústavně. To jsou věci, pro které této vládě nemůžeme dát důvěru. V programovém prohlášení chybí jasné ujištění, že práva a svoboda lidí budou jasně stát nad farmaceutickým byznysem. Vláda předložila vládní prohlášení, které postrádá odvahu ke skutečnému řešení základních problémů. Slepě spoléhá na struktury Evropské unie. Představitelé vládní koalice ničí vztahy Visegrádské čtyřky, které jsou životně důležité. Bude chybět odvaha podpořit české firmy a podnikatele a sáhnout na zájmy zahraničních korporací, které si udělaly z České republiky ekonomickou kolonii a montovnu s levnou pracovní silou. Ani já, ani poslanecký klub SPD této vládě nemůžeme dát důvěru. Budeme hlasovat proti návrhu na důvěru vládě.
Pěkné odpoledne. Ale že už je tady prázdno u prvního hovořícího, to je trošičku smutné. Rozumím tomu, že tato vláda má 108 poslanců, že má většinu, že to prohlasuje. To znamená, ty nejčastější dotazy, které jsem měl od rána, jak dlouhý budu mít projev a kdy to dneska skončí? Já mám tady tři stránky poznámek, jak vidíte. Doufám, že to takhle dlouhé dneska nebude, ale zároveň přece neplatí, že to skončí ve tři hodiny odpoledne a jde se domů jenom proto, že máte 108 poslanců.
Výzkum se musí řízeně zinternacionalizovat. Podobně jako kvalitní fotbal ani špičkový výzkum se nedá realizovat jen s domácími odchovanci. Dovolil bych si shrnutí. V rámci možností negativně ovlivněných pandemií se z předchozího programu podařilo realizovat řadu priorit. K programu nové vlády nemohu být jinak než kritický. Vychází spíše z volebního programu SPOLU. Volební program PirSTAN, který jsem četl velmi pečlivě, prakticky nebyl zohledněn. Projekt Kochova institutu, jak už jsem se vyjádřil, je v podstatě nereálný. Připojištění považuji za naprosto nevhodné. Důraz na výzkum je nekonkrétní. Pod některými formulacemi má fantazie nenachází reálný obsah, například: "Do konce roku 2022 podpoříme vznik dalších komplexních center zdravotní péče." Další bod, který si dovolím rozporovat, ač nejsem ekonom, je víceleté plánování financování. To je program pro prognostika, nikoli však z reálného světa. Pokud bych měl program nové vlády oznámkovat, hodnotil bych jej známkou horší, než je známka průměrná. Nejenom že mě nenadchl, ale ani neuspokojil. V této podobě s ním nemohu souhlasit a na jeho základě nemohu vládě podporu vyjádřit.
Děkuji panu poslanci Špičákovi. Pane poslanče, ujměte se slova. My se vrátíme k řádně přihlášeným. Prosím pana poslance Vondráka, aby se ujal slova.
Ze své pozice předsedy školského výboru velice rád pomůžu tomu, aby školy a školství obecně dostávaly více peněz. Já jsem také názoru, že podstatou učení není říci vše, ale co je potřebné a důležité. To si myslím, že je nepochybně správně, takže je třeba provést tuto revizi. My jsme v minulém období zrušili maturitu z matematiky a odůvodnilo se to tím, že ta maturita není potřebná, že důležité je změnit výuku matematiky jako takovou. Samozřejmě to jde i za minulým ministrem školství. Myslím si, že matematická kompetence nebo kompetence v oblasti matematiky je jedna z těch, která se hodnotí jako klíčový ukazatel vzdělanosti mladých lidí společně s češtinou a s dalšími přírodními vědami. Rozumím tomu, že chceme naším školstvím připravit lidi pro budoucnost, ale ty firmy a průmysl je potřebuje teď hned a oni teď hned tady nejsou. Z tohoto pohledu bych zase, a to vnímám jako pozitivum, ocenil to, že se v programu objevuje explicitně, že se uvažuje o duálním vzdělávání.
Určitě to bude závazek předložit důchodovou reformu, na kterou čekáme opravdu dlouho, opravdu ji potřebujeme. Určitě je to podpora domácích pečujících, obecně systému sociální péče, aby nám lidé opravdu mohli zůstávat co nejdéle v domácím prostředí. Změna systému vyplácení dávek, větší adresnost, podpora rodin. Že jsme teď opozice, vy jste koalice, si myslím, že je v pořádku a že se tak vnímáme, ale já se obávám, že právě sociální oblast bude v mnoha bodech důvodem názorových střetů mezi stranami současné koalice, že se jim bude jen velmi těžko hledat průsečíky. Velmi se obávám, že například přístup k revizi sociálních dávek bude velmi odlišný z pohledu ODS a z pohledu Pirátů. To už jsme viděli v minulém volebním období. Pan ministr Jurečka bude jakýmsi mediátorem, a teď upřímně vám tuto pozici opravdu nezávidím. Něco jsem tu řekla, nikde jsem nezaznamenala nějakou představu o konkrétnějších krocích. Bohužel jsem nezaznamenala ani vystoupení pana ministra Jurečky, kterého to asi nebaví a už jde pryč. Takže se zaměřím na to, co mi v programovém prohlášení této vlády ale opravdu chybí. Nemáte peníze, nechcete si brát hypotéku a ani vlastně nevíte, jak budete žít po dobu rekonstrukce. U penzijní reformy postrádám informaci, jak k ní chcete přistoupit. Budete navazovat na práci komise pro důchody? Mohou lidé počítat s tím, že se věk odchodu do důchodu nezvýší? Budou si moci někde spočítat, s jak velkou částkou pro důchod mohou počítat? Bude těm, kdo si na penzi sami nespoří, protože prostě nemají z čeho, částka, kterou jednou dostanou jako nárokovou, stačit? Jakou úlevu budou mít pracující důchodci? Chybí mi prostě k jednotlivým bodům konkrétní představa, o které si myslím, že by ji pan ministr měl mít. Všechna. A takto bych mohla pokračovat k dalším bodům. Nejasnosti v politice zaměstnanosti, spolupráce státu, místních samospráv ve vztahu k sociálně potřebným, reforma sociálních dávek. A teď mi dovolte, i když to asi s programovým prohlášením vlády nemá až tak co dělat, musím se tu vyjádřit vlastně i k životnímu prostředí. Nevidím o tom ani zmínku v programovém prohlášení vlády. Zastavilo se to všechno. Nevím, jestli si vezme ten velorex, když říkal, že když bude potřeba, tak přiletí, ale mě to opravdu mrzí. A víte proč? Protože pana poslance Farského znám dlouho, opravdu tady vystupoval a bojoval za transparentnost, za spravedlnost, jak všichni říkají, byl to pan Čistý. Bude nás v Libereckém kraji sedm. A pořád jsem přemýšlela o tom, proč tady v těch řadách nebude sedět. No, teď už to vím. Protože už věděl, že tu vlastně vůbec nebude! Nebudeme, budeme mít dokonce o jednoho poslance v Libereckém kraji míň. Takže ho asi... vždycky měli jednoho, tak asi to zvládne ten jeden, co tu zůstal. Mě to mrzí, mě to mrzí opravdu z pozice poslankyně Libereckého kraje. A já se těším na to, až budeme my vyvolávat mimořádné schůze každý měsíc a grilovat tady pana ministra zdravotnictví tak, jak jste to dělali vy za naší vlády. Děkuji za pozornost.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání totiž zahájíme projednáváním bodu 68, Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry Předseda vlády Petr Fiala mě dopisem ze dne 7. ledna tohoto roku informoval, že vláda jmenovaná prezidentem republiky dne 17. prosince 2021 je připravena předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. Programové prohlášení vlády vám bylo doručeno v pátek 7. ledna tohoto roku jako sněmovní dokument 245 a zároveň vám bylo dnes rozdáno na vaše lavice.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dnes je to přesně 102 dní od podzimních parlamentních voleb a až dnes za těmito volbami uděláme symbolickou tečku. Podle naší ústavy, dokumentu, který určil parlamentní charakter naší republiky, předstupuje nově jmenovaná vláda před Poslaneckou sněmovnu, aby ji požádala o důvěru. A pokud tuto důvěru získá, pak teprve se stává plnohodnotnou vládou na další volební období. A teprve tehdy dojde hlas každého, kdo se zúčastnil voleb, svého hlavního naplnění. A proto jsme se tady dnes sešli, abychom splnili to, co po nás občané žádali v podzimních volbách - změnu vlády v naší zemi. Parlament odráží vůli voličů. Bez parlamentu by nebylo demokracie. Demokratický stát, parlamentní demokracie, to je jediná opravdu osvědčená záruka svobody a prosperity občanů. Nic není samozřejmě dokonalé a žádná lidská činnost není dokonalá, ale nikdo nic lepšího ve správě veřejných věcí dosud nevymyslel a ani nevymyslí. Naše vládní koalice se poprvé sešla ještě v den voleb a dala tak najevo, že chce okamžitě začít pracovat na tom, aby se věci v naší zemi začaly měnit v lepší. Ten dokument, který vám dnes představujeme, předkládáme, nevznikl tedy přes noc, je to výsledek dlouhé práce, jsou za ním bez nadsázky tisíce hodin práce, nejprve expertů našich jednotlivých stran, kteří připravovali programy pro volby, pak společných koaličních týmů, které se snažily definovat programové průniky, hledat kompromisy, mluvit s klíčovými reprezentanty společnosti, a vytvořili jsme tak dohromady finální vládní program, takový program, který bude správně reagovat na potřeby naší země a potřeby jejích obyvatel. Ale zároveň je to program realistický, jak pokud jde o splnitelnost cílů, tak i vynaložených finančních a společenských nákladů. Nejsme populisté a nechceme slibovat nic, o čem nejsme přesvědčeni, že jsme to schopni naplnit, a určitě nebudeme slibovat nic, o čem víme, že by to mohlo naši zemi a její ekonomiku dokonce poškodit. Zodpovědná vláda podle našeho názoru nemůže žít ze dne na den. Potřebuje vizi, potřebuje ambici, ale současně musí stát pevně nohama na zemi. Jsem přesvědčen, že právě takové je programové prohlášení naší vlády, o kterém mimo jiné dnes budeme hlasovat. Náš vládní tým nepřichází sloužit naší zemi a jejím občanům v jednoduchém období. Jde o výsledek jak vnějších mezinárodních vlivů, to určitě nepopíráme, tak ale i o neblahý důsledek řady rozhodnutí minulé vlády. My jsme ale připraveni tuto situaci zvládnout a všechny nahromaděné problémy správně řešit. Zároveň ale chceme, a vlastně i musíme, pracovat na celé řadě dlouhodobých projektů a témat. My si už nemůžeme dovolit odsouvat problémy na další volební období, protože pak by mohlo být už pro všechny nenávratně pozdě. A je jedno, zda se to týká důchodové reformy, nebo výstavby jaderných zdrojů. Dámy a pánové, dostat Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa, to je ambice, to je společná ambice všech pěti politických stran, které vytvořily tuto vládní koalici. Prvním krokem na této cestě je, že začneme pojmenovávat a odstraňovat všechny hlavní problémy, které Českou republiku a její občany trápí, a my to opravdu myslíme vážně, když říkáme, že jsme vládou změny pro budoucnost.
Někdo se podle mě na to hodí, někdo se v tom profiloval deset, dvacet let a na někoho to víceméně zbylo nebo to bylo součástí nějaké dohody. Jen si to vizualizujte. To jste nemohl počkat, až budete jmenován? To také mohl týden počkat. Umíte si představit, kdyby to udělal někdo z té původní vlády? A do toho dvojího metru spadá, ať se na mě nezlobí kolega, výrok Mariana Jurečky ve vztahu k výběru budoucího guvernéra České národní banky. A tady připomenu to, co se spustilo na Alenu Schillerovou, když kritizovala zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, tak se na ni spustil bengál, že ovlivňuje Českou národní banku. A teď jsem si přečetl - cituji: "Důležité je, aby to byl člověk, který je opravdu kvalitním kandidátem, který bude zárukou nezávislosti ČNB," uvedl Jurečka. "Nějaký svůj názor na toto tvrzení mám, ale tato debata teď náleží do pléna předsedů koaličních stran," dodal. Do pléna předsedů koaličních stran? Nevím, ať si udělají diváci obrázek sami. Za mě to přesně spadá do toho dvojího metru, na který vy byste byli první, kteří byste upozorňovali. To mě trochu zklamalo, ale třeba to nějak společně napravíme. Namátkou: zahraniční politika. Z těch věcí, které jsem vybral - a nebude jich moc, proškrtal jsem to, abych nebyl zas úplně dlouhý, aby to dávalo nějaký smysl: "Do státní správy přivedeme talenty." Jakkoli souhlasím s tím, že v absolutních hodnotách to žádná velká částka není, tak je to symbol. Také nejde o tu absolutní částku, ale jde o nějaký symbol. Úprava služebního zákona. Zaujalo mě "efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách". Naprostý souhlas. Někde v programu SPOLU jsem našel, že byste chtěli stavět čtyřicet tisíc bytů, ne deset. Takže mě by zajímalo, jestli to v tom případě je výsledek nějaké dohody koaliční, nebo proč je tam ten rozpor. Stejně tak v pasáži důchodová reforma, že to je neudržitelný stav. Souhlasím. "Zkrátíme dobu pro dosažení nároku na důchod..." Klouzavý mandát, to už tady bylo. Tak to zabil Senát.
Musím říct za sebe osobně: ten důvod k vyslovení proti návrhu, tedy k nedůvěře, je další, je politický a ideový. Mně ta celková sestava vašeho vládního prohlášení trochu připomíná dění, které si pamatuji rok, rok a půl ze svého rodného kraje, z Pardubického kraje. Přišli jsme s vlastními progresivními návrhy.